A tady to už opakovat nebudu. Pak samozřejmě jsem tady měla vytažené další názory dalších právníků. c) prodloužení nouzového stavu vyžaduje aktivní souhlas Poslanecké sněmovny, zatímco při rušení nouzového stavu se musí ustavit většina negativní, což není totéž numericky ani politicky; pověřuje předsedu komise, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu, seznámil s ním senátory a zaslal jej k informaci předsedkyni Poslanecké sněmovny. Vezměte to prosím při svém hlasování na zřetel. Hnutí ANO je připraveno hlasovat, my jsme si to dnes ráno cvičně zkusili na klubu, pro těch 30 dnů. Zvažte to. Říká to i stálá komise Senátu pro ústavu a parlamentní procedury. Děkuji.
A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Marek Výborný.
Nepotřebuje být kámoškou Putina, aby byla naštvaná na vás ve vládě, kteří ji fakticky okrádáte. V této debatě nejde o to, kdo je a není proruský či proukrajinský, ale kdo je pro- a protičeský. Někteří majitelé ubytoven dnes vystěhovávají české nájemníky, tedy samoživitelky, důchodce nebo nejchudší rodiny, a namísto nich chtějí kvůli vyššímu profitu ze státního uprchlického příspěvku přijmout nové příchozí nájemníky z Ukrajiny. Tedy snaha pomoci jedné skupině ohrožených osob vede k poškození a diskriminaci jiných sociálně slabých, v tomto případě našich vlastních českých občanů. Nouzový stav vám pomáhá ještě více obhajovat omezování už tak omezovaných ústavních svobod a lidských práv našich občanů. V prvé řadě jde o lidské právo na svobodu názoru a svobodu projevu. Během vládní covidové hysterie posílila cenzura a boj s jiným než oficiálním názorem pod záminkou boje s dezinformacemi. Národní divadlo zakázalo operu Čajkovského na motivy Gogolovy pohádky. Ukrajinec Gogol si bohužel dovolil napsat pohádku, která je v dnešním kontextu války na Ukrajině nevhodná. Nacisté zakázali a trestali poslech zahraničních rádií a komunisté rozhlas financovaný Američany rušili. A opět bych byl nerad, aby mi tady někdo účelově podsouval něco jiného, než co tady teď konstatuji jako fakt. Jeden povolený názor je totalita, ať si o tom říká kdokoliv, co chce. To, že jiný názor nazvu dezinformací, je absurdní překroucení skutečnosti. Zakladatel našeho státu Masaryk definoval demokracii také jako svobodnou diskusi. V roce 1919, když mluvil ke skupině vojáků tehdy vzniklého Československa, řekl náš prezident toto: "Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. V demokracii je svoboda, volnost. Demokracie," bylo řečeno, "znamená diskusi, to je nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné a opačné mínění. Musíte přes rozdíly politické žít kamarádsky, naučit se respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody. Vy se můžete mezi sebou pohádat, ale vždy jako kamarádi, kterým jde o věc." Vládní představitelé - typicky hnutí STAN se rádo ohlíží na Spojené státy americké, ostatně pan Farský zatajil před volbami voličům, že po volbách tam půjde pracovat. Takzvaný čtvrtý dodatek Ústavy USA říká: "Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Parlament nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo právo lidu pokojně se shromažďovat." I podle naší ústavy je cenzura nepřípustná, ale mnozí vládní politici i některá média si samozřejmě vždy najdou výmluvu, proč je třeba dnešní svobodu nejen názoru omezit. "Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo lidem říkat to, co nechtějí slyšet." Tohle napsal George Orwell, který s tak děsivou přesností předpověděl dnešní svět, ve kterém máme ministerstva pravdy a slovům se snažíme vkládat opačné názory. Proč o tom tak dlouze hovořím? Protože hovořím právě o člověku, který sedí za mnou. Protože u nás si osobuje právo být ministerstvem pravdy Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem z hnutí STAN. Vážené dámy a pánové, situace v naší zemi není v ničem tak kritická, aby vyžadovala nouzový stav. Vláda ve svém prohlášení k nouzovému stavu píše, že jde o klasický nástroj krizového řízení.
Pan poslanec Jan Richter se dnes omlouvá z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Petr Sadovský naopak ruší od 10.30 omluvu, je zde. A s přednostním právem paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Ale musím reagovat na to, co tady pronesl pan předseda Okamura, a to na několik zásadních věcí. Nelžeme tady! Opravdu nelžeme! Ten institut, který v České republice a v celé Evropské unii aplikujeme, se jmenuje dočasná ochrana. Kdo to tvrdí? Ať uvede zdroj, ať nám ho ukáže, jinak je to právě to, o čem mluvil pan kolega Jurečka, jinak to je ta dezinformace. Pokud říkáme věty, které nejsou pravdivé, které si tady vymýšlíme u toho pultíku, potom je to dezinformace. Ale ti lidé počítají s tím, že nepřicházejí natrvalo, a tomu odpovídá i ten titul uděleného statutu, který v České republice mají. A potom mi tady pan Okamura říká věty: Vy jste lhal, že se nouzový stav nedotkne nikoho v České republice. Všech nás v České republice se dotýká uprchlická krize. Ano, ta se nás dotýká. Tím to je! Ale to je důsledek té uprchlické krize a především agresivní Putinovy války vůči Ukrajině. Ať by tady byl, nebo nebyl nouzový stav, tak ty důsledky ukrajinské krize tady samozřejmě budou. A já si troufám říct, že právě díky nouzovému stavu jako klasickému instrumentu krizového řízení můžeme ty důsledky umět lépe řešit a zvládat ve prospěch občanů České republiky. Přestaňte už s vytvářením falešného dilematu, které neexistuje: buď Ukrajinci, nebo občané České republiky! To je falešné dilema! Pan Okamura stále říká, kde je strop? No strop těch komfortních ubytovacích kapacit tady máme teď. To já jsem řekl mnohokrát. Tomu se také přizpůsobujeme, i strategii vyjednávání na evropské úrovni, kterou vedeme. Ale my nevíme, jestli ta uprchlická krize skončí. Až Putin skončí válku, jeho kamarád, tak v té chvíli možná se nám to povede tady na té evropské bázi zastavit a v té chvíli si můžeme říct, kde je strop. Ale musíme na to umět v té situaci nějakým způsobem reagovat. A otázka, proč jiné země nemají nouzový stav? Protože jiné země mají jinou krizovou legislativu a třeba se to v těch jiných zemích jmenuje jinak, nebo mají jiné, operativnější instrumenty. I proto máme ve vládním prohlášení, že chceme krizovou legislativu novelizovat, aby byla právě přizpůsobena nejrůznějším typům událostí. To se zatím ještě nepovedlo. A potom ještě otázka - ono také v mnoha zemích není těch uprchlíků tolik. A nevypouštějme zde ani zavádějící informace: tři tisíce korun s ubytovaným a podobně. Ne, to není ubytovaný. Tři tisíce korun jde jako příspěvek českým občanům - českým občanům - kteří jsou solidární, mají srdce a ubytovávají, a my jim tím způsobem pomáháme. Takže nesměšujme nejrůznější typy podpor dohromady. To jsou peníze pro české solidární občany, kteří pomáhají. Nedávejme ty věci dohromady. A potom takové věci o tom, že je Ministerstvo vnitra nějakým ministerstvem cenzury, strachu, ministerstvem vrchního cenzora a podobně. Já nevím, pan Okamura tam neřekl jediný konkrétní případ, co jsme tedy cenzurovali, kde jsme zasáhli. A jestli se bojí toho, že na půdě parlamentu bude projednávána zpráva o extremismu v České republice, kde se píší nejrůznější věci, tak tu určitě neurčuje ministr vnitra, ale určují to lidé, kteří na tom odborně pracují, a tady mohu slíbit, že ta zpráva se určitě v parlamentu projednávat bude.
Hlásí se ještě někdo s přednostním právem?
Druhou věc před závorku bych chtěl říct a jasně tady sdělit, že nikdo nezpochybňuje, že je tady o velkou krizi. Nikdo nezpochybňuje válku na Ukrajině. Nikdo nezpochybňuje nouzový stav jako něco, co po určitou omezenou dobu je zapotřebí přijmout. Nikdo nezpochybňuje pomoc, kterou naše země nabízí a která mimochodem při rozpočtu na obyvatele už je dneska větší než třeba Německo v té předchozí imigrační krizi deset let zpátky.
Protože sami pro občany neodvádíte žádnou práci a občané začínají být zoufalí z toho zdražování, které vy prostě absolutně neřešíte. A já myslím, že to jenom dokazuje, kdo tohleto vidí, že vy nemáte žádné řešení pro občany. Ale teď to vezmu konkrétně, protože nejprve tady vystupoval představitel KDU-ČSL Marek Výborný. Jestli je podle mého názoru někdo kolaborant a jestli je podle mého názoru někdo vlastizrádce, tak jste to vy! V prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Tam se vám líbí, co? Na sjezdech landsmanšaftu. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy." A o to vy usilujete. Ostatně přeměnu Evropy na federální uspořádání šel přece studovat do USA poslanec vládní koalice Jan Farský za hnutí STAN. Takže to všechno zapadá. Zapadá to všechno jedno do druhého. Zcela prokazatelně. Je to úplně na zvracení, kam vy jezdíte! Podepsal to Walter Brand, člen henleinovského hnutí. Podepsal to Hönig, člen NSDAP, nacistický novinář. Na téhle akci! V životě bych tam nešel! Turnwald, člen NSDAP Franzel, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích! - A dále tam podepsal Zawadil, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby. Schreiber, bývalý nacista. Jaksch, to byl sociální demokrat. Reitzner, sociální demokrat. Upřímně, neměl by na ně jezdit nikdo. Takže já si myslím a opravdu navrhuji, abychom se vrátili k té věcné debatě ohledně nouzového stavu.
No a s tím souvisí to, co už říkala moje předřečnice, předsedkyně našeho klubu, a to, co říkáme celou dobu. Slovy Petra Fialy, potřebujeme vědět ten plán. Když jsem se díval na slova Markéty Pekarové, tak ta říkala, že potřebuje vidět scénáře, scénáře toho vývoje, co se bude dít dál v oblasti vzdělávání, z hlediska kapacit škol, sociální oblasti, zdravotnictví v kombinaci s covidem, mimochodem. O něm se teď nemluví, protože zapadl, ale on zase někdy, je mi jasné, že probublá. To jsou témata, která tady jsou a která ten konflikt obnažil. Já vám tady nebudu dávat příklad jiné země, abyste mi řekli, že ta země není tak zasažená. Já dám příklad Polska. Tak to udělali. Pomáhá Ukrajincům, posílá peníze, dává nějaké své kapacity k dispozici. Ale to nejde jenom o tu ekonomickou věc, ale za mě tam jde i o tu emocionální. I o tu emocionální. Protože v momentě, kdy my jakýkoli kritický názor vůči vládě nebo vůči nějakému kroku, hned tam člověk chytne nějakou nálepku nebo zesměšňování, nebo to, že jaksi nebere v úvahu, že tady pár set kilometrů od našich hranic se válčí. Já jsem si udělal další srovnání se zahraničím, tak to vezmu jenom v rychlosti, nechci zdržovat. Tady pan ministr vnitra není. Ale to já nebudu dělat v momentě, kdy tady pan ministr není. Znovu zopakuji, opravdu nerozumím, přijde mi to absurdní navrhovat 58 dní, když vám tady opozice na podnose říká, pojďme schválit 30 dnů. Až přijde ministr vnitra, tak se ho zeptám i na ty policisty. Já vám děkuji za pozornost. Myslím si, že dneska to bude docela rychlé, a přeji pěkný zbytek dne.
Děkuji, pane poslanče, a protože jste se přihlásil první, podle vžitého postupu bych si vás dovolila požádat, zda byste se ujal funkce zpravodaje. Ano, děkujeme, Poslanecká sněmovna vám děkuje, že jste se ujal role zpravodaje. A nyní je v rozpravě přihlášen pan poslanec Drahoslav Ryba. Pardon, omlouvám se, samozřejmě. Pane poslanče, ještě vyčkejte, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Okamura, poté pan předseda Marek Výborný a následuje paní předsedkyně Alena Schillerová. A ještě než vám, pane předsedo, udělím slovo, přečtu omluvu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jsem byl naposledy v Rusku v roce 1992 na jednu jedinou noc na tranzitu na Moskvě Šeremetěvo cestou za mojí japonskou babičkou. Dále cenzura. Ano, vy prosazujete cenzuru názorů občanů v České republice. Takže to bych chtěl tady říct, že bude na SPD - protože jsme tady jenom dvě opoziční strany. Takže se připravme na to, a rád bych to řekl i tady divákům, že vládní koalice bude čím dál víc útočit na SPD. Takže budete pořád jenom lhát a lhát, abyste se vylhali z toho vašeho vládního neúspěchu. Vždyť ten ministr Jurečka nemá připraveného v ruce vůbec nic. SPD bylo proti. Vaše vláda vzala peníze zdravotně postiženým lidem. Zdražili jste životy všem důchodcům a studentům mimo jiné tím, že jste snížili slevu na dopravu. To znamená, vy jdete přímo proti občanům České republiky. Vy ještě tady útočíte na někoho jiného. Na to čas máte útočit a lhát o ostatních, ale pracovat pro občany, na to evidentně nemáte čas vůbec. Vy jste se rozhodli, že má být tady zákonná valorizace důchodů. Automaticky by to tak bylo. Říkali jste, že nic navíc už důchodci nedostanou. Schválně říkám vymýšlíte, protože jste dáma, tak používám samozřejmě mírnější výraz. Já jsem o žádné zoologické zahradě vůbec nemluvil. Jste všichni nahluchlí? Všichni jsme tady usnesením ve Sněmovně odsoudili agresi. Všichni jsme odsoudili porušení mezinárodně uznaných hranit. Tak už přestaňte lhát, přestaňte plácat nesmysly. Já se tady musím už pousmát. Protože ta vládní zoufalost tady bude pokračovat ještě tři a půl roku, maximálně tedy. Myslíte, že tím něco změníte? Nezměníte tím nic, protože občané České republiky vidí, že jim chodí účty za energie a že neděláte vůbec nic, vaše vláda. Občané České republiky vědí, že všechny okolní země kolem České republiky přijímají a přijaly plošná řešení na pomoc občanům. Buď snižují daně na energie, nebo na potraviny, nebo na vybrané základní potraviny, nebo na pohonné hmoty, nebo dokonce zastropovávají některé země sazby u hypoték, aby lidem nezdražovaly bydlení. Proto jezdí čeští občané nakupovat do Polska. Lidé jsou zoufalí, nemají peníze, a vy nemáte připraveného tady vůbec nic. Jo vlastně máte připraveného. Budeme tady projednávat zákon, kdy chcete vzít zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun a zhoršit dostupnost zdravotní péče. A vy ještě berete 14 miliard korun pojišťovnám, aby vlastně zdravotnictví mělo ještě méně peněz, a zhoršujete tím dostupnost zdravotní péče v České republice. O tom tady musíme mluvit, ne o vašich lžích a nesmyslech o SPD. Takže to tady máte návrh, ano. Už teď se na vyšetření u odborného lékaře čeká měsíce. Už teď řada oblastí zdravotní péče, například stomatologická péče, není pro řadu občanů dostupná jak finančně, tak kapacitně. Ale vy ještě berete peníze, vy ještě berete peníze, systému. Ano, přidali jste peníze na vaše tři nové ministry. Pro jejich sekretariáty jste nabrali asi 70 lidí za desítky milionů korun. Také kvůli vaší vládní koalici, jak víte, v lednu stouply platy politikům. My jsme tady měli návrh na zamražení platů politiků na celé volební období, ale vy jste ho zamítli. Takže kvůli vaší vládní pětikoalici jste si zvýšili sami sobě peníze. Ale občanům jste vzali.
Dopředu samozřejmě jsem očekávala, že zde budeme slyšet to spojení, že se o uprchlíky vláda stará, ale o vlastní občany nikoliv. Tak v obou vystoupeních předřečníků to zaznělo. Samozřejmě že zde také zaznělo, že vláda je v područí Bruselu. A možná někdo bude říkat, že vláda nic nedělá proti drahotě. A zase to nebude pravda. Vláda dělá protiinflační kroky. Já chápu, že se tyto kroky někomu nelíbí, že by to dělal jinak a že by dal podporu všem, tedy každému, kdo to potřebuje, nebo nepotřebuje, prostě by ji dostali všichni. Zkrátka tento přístup je ale velmi neekonomický. Vláda se rozhodla jít vlastní cestou. A tou je adresnost a pomoc těm, kdo ji skutečně potřebují. Nevyhazovat peníze, ale použít je racionálně. Vláda nedělá zmatené kroky na efekt, jako třeba zastropování ceny, aby pak za pár týdnů musela připravovat přídělový systém, jak se o tom zcela vážně uvažuje v Polsku. Připravuje se energetický balíček, ve kterém jde vedle řady ekonomických změn o cílené a fungující zásahy do sociálního systému. Mně se osobně líbí myšlenka, se kterou přišel náš pan ministr Síkela, abychom valorizovali existenční a životní minimum, a vláda o tom uvažuje. To následně ovlivní řadu konkrétních dávek, které budou valorizovány automaticky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes budeme rozhodovat o nouzovém stavu, o jeho prodloužení. Škoda, a paní předsedkyně Schillerová tady o tom hovořila, to téma se zpolitizovalo. Ano, zpolitizovalo.